Z toho, že audit hospodaření Čapího hnízda prováděla stejná firma, která pracuje pro Agrofert. Z toho, že se valné hromady Čapího hnízda konaly v sídle Agrofertu. A tak bychom mohli pokračovat. Žádnou firmu nelze přece posuzovat samostatně, ale v rámci celé skupiny, ve které působí. A je podstatné nejen to, kdo ji vlastní, ale hlavně to, kdo v ním má rozhodující pravomoci a v čí prospěch svou činnost vykonává. Dozorčí rada a představenstvo vždy zastupuje vlastníky dané společnosti a vykonává jejich úkoly. V čí prospěch asi jednala dcera Andreje Babiše, sedící v dozorčí radě Čapího hnízda, když ne ve prospěch svého otce? V čí prospěch jednal bratr Moniky Babišové, když ne ve prospěch své sestry? A v čí prospěch jednal Václav Knotek, Babišův blízký spolupracovník z Agrofertu? A nemusíme být zrovna právníky, abychom takové otázky kladli, aby takové otázky zaznívaly ve veřejné debatě a aby na takové otázky musel nebo měl ministr financí odpovědět. Sám Andrej Babiš několikrát přiznal, že Čapí hnízdo je jeho, a učinil tak v době, kdy podle oficiálních dokumentů Čapí hnízdo do holdingu nepatřilo. Jak jinak vysvětlit jeho slova z dnes již legendárního filmu Matrix AB "vítejte na Čapím hnízdě, myslím, že to je nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel"? Jak jinak vysvětlit tweety, v nichž o Čapím hnízdu mluví jako o "mojí farmě" v době, kdy Čapí hnízdo ještě oficiálně nepatřilo do holdingu Agrofert? Jak jinak vysvětlit slova partnerky Andreje Babiše, která pro lifestylové časopisy Čapí hnízdo prezentovala jako víkendovou haciendu rodiny a sama přiznávala, že se podílela na vymýšlení interiéru vily? Já jsem samozřejmě poslouchal pana ministra, nakolik to šlo. Tak mně tady není jasné, co z toho patřilo, co z toho nepatřilo, možná toto se dá vysvětlit, ale rozhodně i tento fakt vyvolává otázku o tom, jak to s tím Čapím hnízdem vlastně je. Farmy, na jejíž stavbu dostal dotaci z evropských fondů. Dotaci, na kterou měly jinak šanci dosáhnout jen projekty malých a středních podnikatelů. A to Andrej Babiš není, nebyl a sám se k tomu hrdě vždycky hlásí. A takový člověk, jak asi sami uznáte, jako malý a střední podnikatel rozhodně nevypadá. Dnes jsme to tady v Poslanecké sněmovně zase slyšeli. My přece jsme tuto kauzu nevyvolali, my jsme ji nevymysleli. My nemáme žádné investigativní novináře, které ovládáme. My tohle všechno neřídíme. My jsme prostě jenom komentovali a komentujeme informace, které se v médiích a na veřejnosti objevily, a to je povinnost opozice, to přece máme dělat a musíme to dělat. Tato instituce sama, sama zahájila šetření daného podezření, což svědčí o jisté závažnosti, neboť OLAF si nevybírá kauzy náhodně, ale na základě vlastní analýzy podnětů. A tady OLAF provedl jednu z těch mnoha analýz těch jednotlivých podnětů a vyhodnotil to tak, že to je vážné, a zařadil to mezi těch necelých 15 % podání, která potom vyšetřuje. Opravdu si pan ministr Babiš myslí, že v tom má prsty pravicová opozice? Opravdu si pan ministr myslí, že opozice nebo média ovládají českou policii, která kauzu vyšetřuje? Rétorika pana ministra je v tomto směru směšná a já si myslím, že jí nevěří ani on sám a ani nikdo z jeho okolí. Je zjevné, že to vysvětlení se nevytváří lehce. Andreji Babišovi trvalo sestavení aspoň do jisté míry hodnověrného příběhu více než dva týdny, ale i tak jsme se dnes hlavně dozvěděli pouze to, co kdo v minulosti dělal, co kdo údajně ukradl, on že neudělal nic, že je to štvavá kampaň opozice, koaličních partnerů, jeho bývalých spolupracovníků, jeho současných spolupracovníků, jeho bývalých novinářů, jeho současných novinářů, německé CDU a Evropské unie.
Jestli si vybral tuto cestu, pozice opozice v této Sněmovně není taková, aby mu v ní mohla zabránit. My jsme tady od toho, abychom věci popsali, abychom se ptali, abychom chtěli slyšet odpovědi. Ale já jsem vyrozuměla z dnešního jednání, že pan premiér je ochoten i za cenu poškození své vlastní strany a své vlastní budoucnosti tuto věc pokrýt. To beru na vědomí, to je pro mě zásadní závěr z dnešního jednání. A ještě poslední věta je, že všichni vy byste mohli přemýšlet nad tím, jestli ty všechny lži a výmluvy jsou skutečně hodny toho, aby to byly věci, které umíte obhajovat a za kterými můžete stát před našimi voliči. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.
Pěkný večer, dámy a pánové. Já reaguji fakticky na jednu pasáž paní kolegyně Němcové, která tady zmínila formu toho projevu. Na mně to nechalo hluboký dojem, opravdu. Asi nejstrašnější dojem ten dlouhý potlesk, který tady zazněl.
Děkuji.
Dámy a pánové, nebudu tak vtipný jako můj kolega. To se nestalo. Napříč politickým spektrem tehdy panovala dohoda, že chceme ve středních Čechách podpořit turistický ruch a zvýšení kvality a že tomu chceme vytvořit nějaké podmínky, když už ty finanční prostředky tady jsou. Výbor regionální rady tehdy na základě podkladů, které dostal od úřadu, schválil dotace a podpory na oblast cestovního ruchu, tak jak zde bylo řečeno, a hejtman podepsal. Hejtman měl povinnost podepsat, to prosím zdůrazňuji. Kdyby hejtman nepodepsal, vystavoval by se naopak trestnímu stíhání. Koneckonců David Rath, který přišel později, některé dotační tituly podepsat nechtěl, přestože prošly regionální radou, a déle jak - skoro rok zdržoval některé projekty, které nakonec podepsat musel pod tlakem Evropské komise. Dělalo to obrovské problémy zejména ve Slaném a v Mladé Boleslavi. Ano, byly tam podmínky, a to prosím zdůrazňuji...
Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení.
Ano, byly tam podmínky, novináři se mě na to často ptají, nebo někde jsem viděl napsáno, že to byly peníze pro bohaté. Tak jsem rád, že sám pan místopředseda vlády vyvrátil, že nemám s Agrofertem nic společného, ani s jeho rodinou. Ani jedno není pravda. Je to proto, že kontrolní orgány neměly žádnou pravomoc zjišťovat, kdo je za anonymními akciemi. Tohle přece je ta debata. To musí posoudit opravdu někdo jiný. Pak říká: Nevím o tom nic.
Z toho pohledu potom tento návrh pravděpodobně se stane zbytečným. Proto doporučuji tento pozměňovací návrh nepodporovat.
Já vám děkuji.
A to, co mě tam nejvíc vadí, to tady řekl kolega Plíšek, nebudu to opakovat, přesně na to jsem upozorňoval, když to tady bylo poprvé. Prosím, nedělejme to! Nedělejme to. Já prostě nemohu souhlasit s tím, a znovu opakuji, možná že jsem příliš spjat se svým právnickým vzděláním, ale není možné. Za každou právnickou osobu může jednat jenom nějaká konkrétní fyzická osoba. Jednatel, ředitel, předseda představenstva a tak dále. Já navrhuji, protože to nebylo navrženo, opakování druhého čtení, abychom se vypořádali alespoň s těmi trestnými činy, které směřují do té dopravy.
Není pravda, že konkrétní fyzická osoba nebude zodpovídat a bude zodpovídat právnická osoba. To prosím je přece omyl. Naopak, fyzická osoba bude zodpovídat také. Takže tímhle se nemaťme. Já nejsem žádným velkým příznivcem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. V době, kdy jsme ho tady přijímali, jsem se dlouho pokoušel dosáhnout toho, abychom právnické osoby měli v oblasti správního trestání, abychom nešli cestou této kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo je ultima ratio. Až tam, kde nemám jinou možnost, tam zasahuji trestním právem. Občanský zákoník, nový občanský zákoník, ale měl to i ten předchozí, má naprosto jednoznačně řečeno ve škodě z provozní činnosti, což je škoda z provozu typicky právnických osob, přesně stejné liberační ustanovení. Povinnosti zaplatit škodu se zprostí ten, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Toto máme v občanském právu, kde bychom v první řadě měli napravovat špatnosti. Tam připouštíme liberaci, pokud jsem vynaložil všechno, co bylo správné po mně vyžadovat. A najednou máme pocit, že trestní právo má být přísnější? Že trestní právo nemá umožňovat tuto liberaci? Takže nenechme se prosím mást novinovými články, ale vycházejme z toho, že právní řád má být v nějaké hierarchii, a že je správně, abychom tento liberační důvod v trestním právu měli.
Paní poslankyně, faktická poznámka má přednost.
Já ho mám před sebou, vy také jistě. Diskutovali jsme tuto změnu například s profesorem Šámalem, kterého všichni znáte, nyní je předsedou Nejvyššího soudu. Nechali jsme si zpracovat analýzu od Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak a nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. S přednostním právem pan předseda Kalousek. To platí i zde. Každopádně je to procedurální návrh tak, jak byl přednesen. To znamená, eviduji dva návrhy - jeden je pana předsedy Kalouska a poté pana předsedy Sklenáka. Ještě eviduji žádost o vaše odhlášení. Pořadí se ustálilo. Nyní tedy zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti tomuto návrhu? Požádám vás pouze o to, jestli máte připomínku k proběhlému hlasování. Pan poslanec Bendl má připomínku k proběhlému hlasování.
Jenom chci konstatovat, že nevím, nakolik mají vaše prohlášení cenu, vaše sliby a vaše chování. Měli jsme velká očekávání a dopadlo to jako vždycky. Doufám, že si toho vaši voliči všimnou.
Hlasoval jsem "ne" a na sjetině mám "ano". Zpochybňuji hlasování.
Zpochybňujete hlasování? Eviduji žádost pana poslance Bendla s tím, že zpochybňuje poslední hlasování. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců. Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka. V tom případě se vám omlouvám. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno panem předsedou Sklenákem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? S výsledkem byl vysloven souhlas.
Dle pokynu předsedajícího dovolte, abych se přihlásil k proběhlému hlasování. Chci říct, že moje politická frakce ten výsledek respektuje, že každý z nás si prostě ponese domů svoji odpovědnost za své hlasování panem ministrem Hermanem počínaje a panem předsedou Sklenákem konče. Přeji vám krásné a požehnané Velikonoce.
Přerušuji jednání této schůze tak, jak bylo usneseno.
Rezignoval, následně byl osvobozen. V České republice všechno toto požadoval a proklamoval současný předseda vlády. Být politikem, to vyžaduje něco jiného než být podnikatelem s dotacemi, tak jak to předváděl Andrej Babiš. Nestačí přece využívat jenom šikovnosti svých právníků, za jejich kličky se schovávat a navyšovat zisk. A Andrej Babiš to dnes neprokázal. Zůstal na úrovni obchodníka s dotacemi a to je pro výkon funkce ministra financí opravdu málo. I proto bychom ze všech těchto důvodů, které jsem zde uvedl, od Andreje Babiše chtěli slyšet odpovědi na tyto otázky. Na tyto otázky, které zajímají veřejnost, které se objevují ve veřejné debatě a které si nevymyslela pravicová opozice. Chceme slyšet odpovědi na tyto konkrétní otázky: Kdo podepsal žádost o dotaci a čestné prohlášení, že Farma Čapí hnízdo spadá do kategorie malých a středních podniků? Proč v dozorčí radě figurovala vaše dcera a bratr vaší partnerky? Z jakého důvodu Farmu Čapí hnízdo na valných hromadách reprezentoval vám blízký spolupracovník Václav Knotek? Není to jasný důkaz toho, že Firma Čapí hnízdo jednala ve shodě s Agrofertem, tudíž se nejednalo o malou a střední firmu? Proč jste kupoval pozemky pro farmu, když jste neměl v úmyslu tento projekt postavit či vlastnit? Proč odmítáte anonymní akcie, když jste se za ně skrýval při žádání o dotaci? To je šest konkrétních otázek a myslím si, že to je i návod k tomu, na co máte, pane ministře financí, ještě odpovědět, a myslím si, že všichni jsme v tom vašem vystoupení slyšeli, že na řadu z nich tu odpověď stále ještě zůstáváte dlužen. Ta nejpodstatnější otázka ale je, jak chce ministr financí narovnávat podnikatelské prostředí, o čem tak rád často mluví, když neumí věrohodně vyvrátit podezření, že se svou firmou úmyslně obešel dotační podmínky. To, dámy a pánové, připomíná to známé přísloví o kozlovi a zahradníkovi. Pane ministře financí, prostě nemůžete pít víno a kázat vodu. Nemůžete se vyhnout této kauze s tím, že obviníte všechny kolem sebe, všechny, co tu byli před vámi, všechny, co tu jsou kolem vás. Musíte věrohodně vysvětlit kauzu Čapí hnízdo, což se vám zatím nepovedlo. Nemůžete se ani vymlouvat na mediální štvanici. Já vás vyzývám, abyste se postavil k problémům čelem, abyste kauzu věrohodně vysvětlil, abyste vysvětlil všechny nejasnosti, které jsou s tím spojeny. Na to má veřejnost právo. A pokud toho nejste schopen, tak jediné řešení, které já vidím, je, abyste odstoupil ze své funkce. A vyzývám premiéra Sobotku, aby si vzpomněl na svá hrdinská slova z doby, kdy byl v opozici, a pokud ministr financí tuto kauzu věrohodně nevysvětlí, aby konal a ministra financí odvolal.
Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Ještě nyní s přednostním právem před schválením programu pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, můj vzácný kolega předseda ODS byl do té míry podrobný, že mi usnadnil situaci a mohu svůj projev významně zkrátit. Chtěl bych v rámci něj pouze upozornit na to, že jsme byli prozíraví, když jsme na začátku této schůze ještě před schválením programu přece jenom se snažili paní předsedající vysvětlit, že by ten předkladatel měl říct, k čemu je ta schůze svolána. Protože kdyby nám to umožnila, tak jsme si mohli ušetřit dvě hodiny tlachání pana ministra financí o tom, co všechno se tady událo nebo neudálo, co všechno dělaly jeho děti a jeho psi a jeho čápi, a všechno to, co skutečně nesouvisí s touto schůzí. Ale já bych se velmi rád vrátil k tomu, k čemu tato schůze byla svolána. Ta nebyla svolána k tomu, abychom pana ministra, jak jsem dnes slyšel ráno v novinách a v televizi, grilovali. To vážně nemáme v úmyslu. On, upřímně řečeno, se svými vyjádřeními v minulém týdnu ugriloval sám a dnes k tomu výraznou měrou ještě přispěl. Dokonce se ho nechceme ani na nic ptát. Přiznám se, že mně je úplně jedno, jestli ty anonymní akcie vlastnily jeho děti, nebo jeho právník, nebo jeho klisna, kterou koupil v Rakousku. A ten velký podnikatel na ty peníze pro ty malé podnikatele koukal a slintal a měl na ně strašnou chuť. A teď je docela dobře možné, že to je právně v pořádku. Já znovu zdůrazňuji, že Poslanecká sněmovna tady není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky nebo aby suplovala roli OLAFu. Já tady nechci klást panu ministrovi žádné otázky, poslouchat jeho výmysly a snažit se mu ty výmysly vyvracet. Tady je prostě situace, kdy Poslanecká sněmovna, a proto jsme tu schůzi svolali, není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky ani OLAFu ani soudu. V tom má pan premiér jasnou pravdu. Politici tady nejsou od toho, aby suplovali roli těchto institucí. Ale Poslanecká sněmovna musí zaujmout naprosto jednoznačné stanovisko a to je stanovisko k reputačnímu riziku, kterému teď Česká republika čelí v rámci celé Evropy. Kontrolní otázka, kolegyně a kolegové: Kolik si myslíte, že je zemí z evropské osmadvacítky, jejichž supervizor evropských dotací je podezřelý a vyšetřován z dotačního podvodu? Já jsem si tu pečlivou rešerši udělal. Česká republika.
Tak ostrá slova jsem já nikdy na adresu Andreje Babiše nepoužil. Už jsme tady dneska slyšeli citace bývalého vůdce opozice, dnešního premiéra Bohuslava Sobotky. Mnohé z vás, kolegové, já si to pamatuji, , bychom mohli citovat úplně stejně, jak jste byli přísní na členy bývalé vlády. Jak jste říkali, kdy mají rezignovat okamžitě, druhý den a počkat si na policejní vyšetřování. Můj dotaz na vás je: Mýlili jste se tehdy? A jsou to vaše vlastní slova. Tak je použijte znova, anebo řekněte: Tehdy jsme se mýlili. Ale říkat: Po vás to chceme, ale vy to po nás nemůžete chtít, chápejte, máme křehkou koalici, mohla by se nám rozpadnout vláda. To přece platí vždycky, pokud bude koaliční vláda. Anebo, kolegové sociální demokracie, platí, když jste v opozici, a když jste ve vládě, tak neplatí.
Tím, že byl první v rozpravě, tak si vysloužil... Prosím. Takže to bylo úvodní slovo navrhovatelů. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek. Omlouvám se.
To, co se musí vyšetřit, nechť vyšetří Policie České republiky a nechť vyšetří OLAF. Myslím si, že to je vina prostě chamtivosti velkého podnikatele, který si chtěl sáhnout pro peníze malých podnikatelů, ale o tom se můžeme tisíckrát hádat. Ale snad dokonce i pan poslanec Komárek musí pochopit, že to není normální a že v téhle pozici Česká republika v rámci Evropské unie je v mimořádně nekomfortní situaci. Anebo řekněte, že v té situaci být chcete. Ale pak každý z nás za to převezme svoji odpovědnost. Nechtějí, aby Česká republika jako jediná země v Evropské unii měla svého supervizora v evropských dotacích v pozici vyšetřovaného a podezřelého z dotačního podvodu. Promiňte, je to opravdu blbý. Proto si v rámci diskuse dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o taková opatření, v jejichž důsledku by osoba podezřelá z dotačního podvodu nebyla odpovědná za auditní orgán České republiky.
Prosím vás, já mám to štěstí i tu smůlu působit několik let v ropech, to je regionální operační program. Pro ty, co to neznají, tak jenom pragmaticky zopakuji, co se tady řeší. Většina lidí z ODS rozjížděla regionální operační programy. Tenhle pán se svými známými prostě si udělal projekt, ten projekt odpovídal tomu, co oni schválili. Následně poté největší supervizor pan Kalousek v pozici ministra financí to zkontroloval a nikdy na nic nepřišel. A teď najednou se to hodí a po osmi letech se na někoho, na kohokoliv z nás, teď se to trefilo na něj, vytáhne, že ten projekt je špatný.